Hledáme také 200 dodatečných milionů na dofinancování dotací pro sociální práce na obcích. Jsou to prostředky určené na již schválené a realizované projekty. MPSV a náš operační program Zaměstnanost je na tom nejlépe v čerpání a tento rok bude čerpání evropských fondů vrcholit. Tyto prostředky jsou alokovány na konkrétní registrované investiční akce, jako například rekonstrukce a výstavba domovů seniorů v krajích, nebo také pro fungování Ministerstva práce a sociálních věcí do budoucna bude strategicky důležitý přechod na nové IT systémy. Pak máme ještě zaokrouhleně v rámci zjednodušení zhruba miliardu korun, z toho 100 milionů je na provoz úřadů práce, kde je potřeba dofinancovat, a 50 milionů korun na stabilizaci lékařské posudkové služby. To jsou finanční prostředky, které byly schváleny v rámci novely příslušného zákona 19. prosince minulého roku. Tyto realokace v tuto chvíli buď schválilo, nebo bude posuzovat Ministerstvo financí. Často také slýchávám, že bych měla zvýšit úhradovou vyhlášku. Ráda bych také vysvětlila, proč to nehodlám udělat a myslím si, že to je protisystémové. Je to jen další způsob, jak přenášet další náklady na seniory a zdravotně postižené. Navíc se jedná pouze o desetinu klientů a celkový objem, který by navýšením úhradové vyhlášky byl vyřešen, je 8 milionů korun. Asi se shodneme, že to je kapka v moři. Zároveň bych ráda připomněla, že v uvedené situaci, kdy značná část organizací není schopna vybrat ani aktuálně platná maxima úhrad, není důvod tato maxima dále navyšovat. Abych to shrnula, opakuji, že dofinancování je třeba řešit na úrovni celé vlády. My s paní ministryní financí již jednáme.
Ale my tady neposuzujeme úmysly, posuzujeme činy, posuzujeme výsledky. A co jiného to je než posedlost, když projekt kontroly nad ekonomickými aktivitami obyvatelstva už ztrácí poslední zbytky přiměřenosti? V tom žádný smysl není, leda kdyby šlo o novou symboliku o neomezené síle státní byrokracie, regulace a kontroly v republice. Sledovali jsme tě, kontrolovali, regulovali celý život, tak to musí být až do konce, dokud se nad tebou neslehne zem. A to je ta absurdita. Na tomto příkladu se dá představit ta absurdita toho, co se zde snažíte zavést v podobě další vlny EET. A tato švadlena teď bude nucena vstoupit do systému EET. Jenom proto, aby měl stát kontrolu nad každým jejím pohybem jehlou? Nebo jaký tohle má důvod? Vy na to neumíte odpovědět, jestli to bude platit ze svých daní, nebo nebude, ale jdete na ni naložit EET. No není absurdní to, co říkám. Je opravdu absurdní to, co děláte. Ale co se skrývá pod tímto zvláštním režimem? Víte všichni, kteří o tom budete hlasovat, co se skrývá pod tímto zvláštním režimem? Podnikatel musí požádat a doložit řadu údajů. Následně se finanční úřad zamyslí a schválí, nebo také neschválí tento režim. A živnostník si na finančním úřadě vyzvedne označené pokladní bločky a ty bude vydávat zákazníkům. A toto prosím, dámy a pánové, považujete za zjednodušení pro malé podnikatele? Já to nepovažuji za zjednodušení. Já to celé považuji za neslušné. Ale bohužel toto je realita. Drobní živnostníci jsou dnes čistí přispěvatelé a v té konstelaci, jak jsou teď nastaveny dotace, jaká je situace kolem střetu zájmů, jsou drobní živnostníci a podnikatelé přispěvateli na podniky našeho nejmenovaného holdingu. A místo toho, aby jim za to někdo poděkoval, tak se dočkají toho, že na ně naložíte EET. Proto tomu říkám posedlost. A ještě tady zopakuji tu větu, kterou jsem říkal při druhém čtení. Tato poslední fáze je naprostý nesmysl, je to ekonomický nesmysl a není to nic víc než jenom politická posedlost. Já si uvědomuji, že vy jste v této věci rozhodnutí. Ano, to je názor významné skupiny ústavních právníků. I dnes tady musí zaznít holý fakt, na kterém nic nezmění ani rozčilování, ani popírání, ani mediální propaganda, a to je fakt, že přínos EET k lepšímu výběru daní nebyl prokázán. Já opakuji, že tady nejde o vyjádření opozice. Je to vyjádření nezávislé instituce. Je to vaše přesvědčení, je to vaše ideologická pozice, je to výraz vaší levicové politiky. Zato tu máme tento politicky a ekonomicky absurdní projekt, který nemůžeme označit za nic jiného než za posedlost. Budeme naléhat na to, aby tu byl návrh daňové reformy, která zjednoduší a sníží daně, a ne aby to bylo po osmi letech vlády, kdy má hnutí ANO Ministerstvo financí, jak nedávno v televizní diskusi se mnou řekl pan premiér - po osmi letech, až budu končit, tak něco předložíme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Je to kontrolní hlášení - pokuty. Nesouhlasné stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
A je to povinnost ve zvláštním režimu.
Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Nesouhlasné stanovisko.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut.
Je to snížení sazby DPH.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru.
Kdo je proti?
Je to předmět evidence tržeb.
Návrh nebyl přijat.
Je to plátcovství DPH. Nesouhlasné stanovisko výboru.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nesouhlasné stanovisko výboru.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, máte dvě minuty.
Prosím vás, řešíme dvě miliardy do sociálních služeb. Pojďme mluvit k věci, pojďme to uzavřít, pojďme přijmout usnesení.
A nyní tedy pan zpravodaj Výborný.
Děkuji za slovo. Ejhle, nestalo se. Ejhle, nestalo se. Mám takový pocit, že tady zvítězila touha spíše po sestrovražedném souboji a boji uvnitř vlády. Ale dámy a pánové, těm babičkám, těm hendikepovaným, těm autistům, těm maminkám v azylových domech to je opravdu úplně putna. Těm jde o to, jestli od září ty služby mít budou, nebo nebudou. Od toho je Poslanecká sněmovna a vláda je nám odpovědná.
Také děkuji. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. S přednostním právem pan předseda Chvojka.
Děkuji za slovo.
Tady bych poprosil, pane předsedající, hlasovat o tom, dokdy bude ta schůze přerušena v tom případě.
A tuto schůzi bychom navázali ve čtvrtek po písemných interpelacích řádné schůze.
Je to evidence tržeb ve zvláštním režimu - limit příjmů. Souhlasné stanovisko výboru.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Stanovisko výboru - souhlasné.
Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Je to výjimka z evidence tržeb. Rozpočtový výbor - souhlasné.
Paní ministryně? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Nesouhlasný postoj rozpočtového výboru.
Kdo je proti?
Rozpočtový výbor - nesouhlas.
Paní ministryně? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
N168 - výroba jiných chemických výrobků. Nesouhlasné stanovisko výboru.
Návrh byl zamítnut.
Dále pozměňovací návrh 2675 pana kolegy Ferjenčíka - evidence tržeb ve zvláštním režimu plátci DPH. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut.
A je to zrušení účtenkové loterie pana kolegy Ivana Adamce. Nesouhlasné stanovisko výboru.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Nesouhlasné stanovisko výboru.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Nesouhlasné stanovisko výboru.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut.
A je to zrušení přestupku porušení informační povinnosti.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Návrh byl zamítnut.